Pamatuji si to číslo, když se začalo, plus přednostní práva, je to logické, tak to prostě je. To je logické, že vláda má svůj program a ten program promítá ve svých položkách. Téměř každý zaměstnavatel vám říká, že shání pracovní sílu. V našem pojetí nejlepší podpora podnikání jsou jednoduché a nízké daně. Velmi často pro ty velké a úspěšné. Myslím si, že možná ti šťastnější, kteří jsou zvyklí na penězovody ze státního rozpočtu, by byli zklamaní, ale myslím, že naprostá většina podnikatelů, kteří o dotace nežádají, by to vlastně přivítala, že z jejich daní se neplatí dotace nikomu jinému. Pokud se podíváme na další položky, podívám se na resort dopravy. Řekněme si sami, zda navržené výše výdajů pro kosmické aktivity odpovídá potřebám České republiky. Dá se tady ušetřit jen tak jednoduše půl miliardy. Tady je konkrétní zdroj. Já jsem to slyšel, že máme Galileo. No to je pravda, ale když se podíváte, když systém Galileo vznikal, měl to být v zásadě komerčně úspěšný projekt. Předpoklad byl, že ti, kteří to budou využívat, za to budou platit. Podpora agropotravinářského komplexu. Podle mě je to už hrozné sousloví, tohleto, podpora agropotravinářského komplexu. Znělo by to tak jako úkol z nějakého sjezdu nejmenované komunistické strany.
Krátce opět k tomu odůvodnění. Ukazatel veřejné služby nestátních muzeí je spojen s ukazatelem pro obnovu kulturních památek a alokace 761 mil. tak působí důstojně. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, podpora expozičních a výstavních projektů, podpora výchovně vzdělávacích aktivit muzejnictví - to bych chtěl zvláště zdůraznit, tu motivaci k tomu, podpora tzv. muzeální pedagogiky, když to shrnu do několika slov. Dále integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Z výše uvedených důvodů navrhuji přesun v rámci kapitoly směrem k rovnoměrné podpoře nestátních kulturních institucí napříč republikou a k rozvoji kvalitní regionální kultury a vzdělávacích programů muzejních institucí. V rámci přesunu navrhuji zkrátit výdaje určené pro dotace na filmové pobídky, jejichž financování nepokládám za tak naléhavou záležitost jako zajištění řádné funkce a rozvoje regionálních kulturních institucí. Dále na získávání a udržení nejlepších mozků pro českou vědu, podporu talentovaných mladých vědců, obnovu přístrojového vybavení a další. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci vlády a pane předsedající, to jsou moje pozměňovací návrhy. Chtěl bych všechny, i momentálně zde nepřítomné, poprosit o podporu těchto pozměňovacích návrhů. A ještě jednou děkuji za pozornost.
To byl pan poslanec Jiří Mihola. Dovolte mi ještě přečíst omluvu.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh se týká tématu, které zde již dnes několikrát bylo zmíněno, a naposledy mým ctěným předřečníkem. Týká se záchrany a obnovy kulturně historických stavebních památek. V rozpočtové kapitole Ministerstva kultury je na záchranu a obnovu kulturních památek vyčleněna částka 681 mil. Já jsem se chtěl zabývat činností Státního fondu kinematografie a jeho hospodařením, které jsme s kolegou ekonomem rozebrali na základě studia jednotlivých výročních zpráv. Jenom suchá čísla. Ten fond si nevede vůbec špatně. Stav běžného účtu k 31. prosinci jednotlivých let, tady mám rozebrán.
Tento trend se bohužel promítá i do střednědobého výhledu, a není proto možné, abychom rozpočet v této podobě podpořili. Přesto se domníváme, že je potřeba akcentovat některé priority. Klub TOP 09 předložil celkem 22 pozměňovacích návrhů a jsme připraveni podpořit celou řadu návrhů našich opozičních kolegů směřujících do priorit, o kterých jsme přesvědčeni, že by tam směřovat měly, tedy zejména do vzdělání, do bezpečnosti a do investic jako celku. Dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům.
Prosím.
Domnívám se, že 50 milionů na platy a 40 milionů na investice, to je celkem 90 milionů na posílení této instituce, která se opravdu ocitla ve válce, nejsou peníze, které by náš rozpočet neunesl. Tuto částku rovněž bilancuji oproti kapitole Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu. Prosím, dovolte mi stručné zdůvodnění tohoto návrhu v oné výši 250 milionů korun. Toto zařazení nepokládám za odpovídající odpovědnosti jejich práce a především náplně jejich práce. Jsem přesvědčen, že ředitelé škol by si zasloužili zařazení do 14. třídy. To samozřejmě není v silách Poslanecké sněmovny, to je ryze věcí exekutivy, nicméně vyžadovalo by to zhruba 250 milionů korun na platové prostředky včetně příslušenství. Já jsem přesvědčen, že pokud by Sněmovna nalezla vůli navýšit platové prostředky kapitoly Ministerstva školství v oblasti regionálního školství, pak by zcela jistě exekutiva vyhověla tomuto přání a přeřadila ředitele škol ze 13. do 14. třídy. Tolik tedy dva moje pozměňovací návrhy. V obou dvou případech bilancuji proti kapitole Státní dluh.
Já děkuji předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi obrátit vaši pozornost ke dvěma návrhům, se kterými vás hodlám seznámit. Krátké odůvodnění. Jak jistě víte, jedním z hlavních programových bodů KSČM je, že zásadní strategické zdroje patří do českých rukou, ať už jsou státní, nebo obecní.
Jenom připomínám, protože samozřejmě ne všichni to musíte vědět, jde o velmi specializované centrum, v podstatě unikátní v rámci České republiky. Pro státní rozpočet v roce 2017 byla schválena dotace pro tento ústav ve výši 60 milionů korun. Reálně hrozí, že nebude moci být naplněn. Ze svých finančních zdrojů dofinancovali rekonstrukci operačních sálů, parkoviště a některých dalších věcí. V tuto chvíli ale již nemají prostředky na to, aby tu zvýšenou cenu dokázali dofinancovat z vlastních zdrojů. Podle mého názoru se jedná o podporu velmi unikátního pracoviště, které se stará o pacienty napříč Českou republikou. A myslím si, že pacienti toto opravdu potřebují.
Tak nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji. Škoda, že už odešel pan ministr kultury, chtěla jsem reagovat na něj. Nijak nezpochybňuji to, co tady říkal pan ministr, jsem za to ráda, protože ve svém důsledku vlastně pan ministr poprvé tady připustil, že UNESCO zpolitizováno bylo a je. Víte, kdy poznáme a budeme věřit panu Zaorálkovi, že ta slova, která tady zazněla, myslí vážně? Tak pak ano, můžeme říct, skutečně došlo k proměně, UNESCO přestává být politickou organizací, která zásadním způsobem vystupuje proti Izraeli ve prospěch Palestiny. Takže pokud k tomu dojde, já za to budu moc ráda, ale zatím k tomuto kroku B nedošlo. Takže nic to nemění na tom, že jsem tady načetla pozměňovací návrh, za kterým si stojím, a žádám vás tedy o jeho podporu.
Takže pan poslanec Feri dostane slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce odůvodnit své pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu. To znamená, doufám, že se jí podaří stejné úspěchy jako jiným členům vlády, vyjednat u své kolegyně nějaké peníze navíc, takže 10 mil. na insolvenční úseky. A pak tu mám ještě jednu písničku na přání. Jedná se o 10 mil. na přísedící, aby byla jejich práce náležitě ohodnocena.
Nikoho nevidím, že by se hlásil z místa, rozpravu končím. Ani pan zpravodaj, ani pan ministr nemají zájem o závěrečné slovo.
Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, takže nebudeme hlasovat. Potom bychom mohli, ale nebudeme hlasovat ani o legislativně technických úpravách, protože žádné nebyly navrženy. Takže máme tam jeden jediný pozměňující návrh, který má sice tři body, ale hlasujeme všechny dohromady, což je pozměňující návrh pana poslance Raise.
Ta je velmi minimalistická, nicméně jsou tam dva body, můžeme o nich hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.
Takže nás čeká hlasování o pozměňujícím návrhu pana poslance Raise představeném panem ministrem. Výbor doporučuje.
Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 28, přihlášeno je 175 poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím třetí čtení tohoto návrhu. Pan navrhovatel už je u řečnického pultu a má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.
Takže v tom návrhu zákona z roku 1960 je pořád ještě zmiňováno těch sedm starých krajů.
Já bych chtěl jenom krátce poděkovat, že došlo k nějaké shodě na řešení problematiky dotčených obcí, které by touto byrokratickou změnou byly dotčeny.
Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Návrh hlasovací procedury je velmi jednoduchý. Hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav - ty žádné předneseny nebyly.
Odůvodňuji to tím, že člověk svou činností vytváří obrovské množství hlavně plastového odpadu. Takže z tohoto důvodu bych chtěl tyto peníze použít právě na rozšíření třídíren a recyklačních linek. Ten dům se jmenuje Země a my se k němu nechováme tak, jak bychom měli.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento pozměňovací návrh navyšuje podporu činnosti v oblasti mládeže o 20 milionů korun v kapitole 333 MŠMT. Zatímco v oblasti sportu je podpora infrastruktury i vlastní pravidelné činnosti násobná, stále se navyšuje a to je velmi dobře, tak oblast mládeže zůstává, bohužel, opomenuta. Investiční program MŠMT rozděluje ročně pouhých 25 milionů korun pro veškeré investice všech organizací v rámci celé České republiky. Přitom pro svoji činnost organizace, jako je Junák, Tomíci a mnoho dalších s celkovou členskou základnou přesahující 200 tisíc osob, potřebují stovky kluboven, táborových základen i objektů pro víkendové akce. Jejich rekonstrukce se v tomto systému protahují na desetiletí. Některé organizace stále ještě nedokázaly opravit zdevastované majetky, které na ně Sněmovna převedla z bývalého majetku SSM. Podpora práce s mládeží přitom meziročně klesala až do roku 2012, kdy se tento trend podařilo zastavit a obrátit. Od roku 2008 se každoročně zvyšuje počet žadatelů, kteří žádají o finanční podporu v dotačních a rozvojových programech MŠMT, odboru mládeže. Proto prosím o vaši podporu tohoto našeho společného pozměňovacího návrhu.
Připraví se pan poslanec Válek.
Víte, že okolo toho byla velmi bouřlivá diskuse i na našem hospodářském výboru. Jde o to, že úřad státních hmotných rezerv, Správa státních hmotných rezerv, má v plánu odprodat kovy v hodnotě více jak 2 miliardy korun, aniž by tyto prostředky šly zpátky na nákup a aniž by vlastně Ministerstvo průmyslu a obchodu specifikovalo, čím tyto odprodávané kovy nahradí. Další problém, na kterých bych chtěla upozornit, je to, že naše státní hmotné rezervy oproti jiným státům mají naprosto nedostatečné zásoby léků. Všichni víme, že v tuhle chvíli procházíme velkou změnou, například nástupu průmyslové revoluce 4.0, a že to jsou otázky, na které se musíme připravit my jako lidé, jako občané, naše firmy, náš stát, obce, města. Děkuji vám za pozornost a těším se na podporu svých návrhů.
Já si dovolím představit pár pozměňovacích návrhů v této relativně pozdní době. My tady debatujeme o tom, že lékaři z České republiky odcházejí. Bohužel neměla navýšený rozpočet na tyto granty. A já se snažím toto samozřejmě drobné opomenutí řešit svým pozměňovacím návrhem a přesunutím financí do kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Já rozumím tomu, že ne všechny ty pozměňovací návrhy musí projít.
Navrhuji snížit rozpočet Lesní správy Za prvé, stále je v policejním vyšetřování, jsou vyšetřovány transakce, které se v této oboře děly, a za druhé, obora v tomto rozsahu by měla být schopná zůstat soběstačná. Myslím, že je potřeba asi tedy zlepšit hospodaření spíše než žádat o dotace státní rozpočet. Já si to ještě zkontroluji, že jsem žádný z těch pozměňovacích návrhů neopomněl. Já vám předem děkuji za podporu těchto návrhů.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. To znamená, zejména se jedná o školicí a přednáškovou činnost charakterizovanou Ministerstvem zahraničních věcí jako tzv. posilování občanské společnosti a demokratických institucí. Jde o následující státy: Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Pro nás v SPD je nepřijatelné, aby zahraniční neziskové organizace anebo neziskové organizace financované ze zahraničí nějakým způsobem ovlivňovaly vnitropolitickou situaci v České republice. Stejně tak je pro nás nepřijatelné, aby naše neziskové organizace nebo námi financované neziskové organizace dělaly totéž uvedeným zemím. Takovou lokalitou je v současné době jako prvořadá Sýrie, i ve světle nedávné, mimořádně brutální turecké agrese vůči této zemi a zejména s ohledem na osm let probíhající vojenské střety, do značné míry iniciované a živené ze zahraničí. Naším základním cílem musí být rychlá stabilizace této země, kdy jediným relevantním partnerem je legitimní syrská vláda. Stojí za to zmínit, že Kurdové žijící v České republice ve svém nedávném prohlášení o tuto pomoc pro civilisty v Turky napadené severní části Sýrie český stát prostřednictvím zahraničního výboru požádali.
Já také děkuji a nyní pan poslanec Vích, připraví se pan poslanec Venhoda. Prosím.
Dobrý podvečer. Děkuji za slovo, pane předsedající.
My jsme totiž jako Starostové toto zavedení objektivní odpovědnosti za negativní důsledky očkování už navrhovali ve Sněmovně před více než dvěma lety. Jsem moc rád, že se i pomocí této debaty podařilo tento problém dovysvětlit a posunout tak, že samotná vláda přišla s tímto návrhem. To je cesta k tomu, aby důvěra mezi těmito povinnostmi a občany a státem byla co možná nejvyšší. Proto my tento návrh podporujeme, tak jako jsme ho podporovali před dvěma lety, ale tehdy bohužel ještě současná vládnoucí koalice pro něj podporu neměla.
Mám další čtyři přihlášky do rozpravy. Pane poslanče, ještě chviličku. Prosím sněmovnu o klid, abychom mohli jednotlivé příspěvky vyslechnout s náležitou pozorností. Jsme ve třetím čtení, budeme rozhodovat o konečné podobě zákona, a prosím tedy, abyste debaty, které se netýkají tohoto bodu, přenesli do předsálí.
Dovolte mi, abych se za klub KDU-ČSL vyjádřil k předloženému návrhu zákona ve třetím čtení. Tak jak jsme zmiňovali už v prvém a ve druhém čtení, poslanecký klub KDU-ČSL podporuje tento vládní návrh zákona. Myslíme si, že to zúžení je bohužel až příliš velké a je to možná ještě na nějakou další diskuzi. Zákon jako takový jsme připraveni podpořit. B, což je můj pozměňovací návrh. Už to tady komentoval pan ministr v tom smyslu, že s ním jako ministr zdravotnictví nesouhlasí. Tady je potřeba říci, že pokud rodina nebo ten samotný poškozený, ale berme v úvahu, že většinou to bude rodina, tedy zákonní zástupci toho poškozeného dítěte, požádá, nebo vlastně uplatní institut náhrady odškodnění za újmu způsobenou povinným očkováním, tak už v tu chvíli vyjadřuje vlastně svůj souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. Mohli bychom tady i říct spoustu dalších příkladů z praxe, kdy to takto je. Pokud jde o ten samotný akt, tak my také nenavrhujeme striktní povinnost ministerstva. My to do toho zákona navrhujeme jako možnost. Pokud rodina nemá žádný problém s tím zdravotnickým zařízením, kde bylo poskytnuto povinné očkování, pak rodina samozřejmě všechny ty dokumenty Ministerstvu zdravotnictví doručí sama. To je ta základní teze zákona a my s ní nemáme problém. To znamená, to není povinnost, je to pouze možnost. A ta poškozená rodina nebo ten samotný poškozený už tím aktem, že požádá o odškodnění, dává vlastně souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. To znamená, já nemohu souhlasit s tou argumentací pana ministra. A poté je potřeba zmínit už stávající stav v legislativě. A ten seznam je poměrně dlouhý. Nebude zase až ta široká. To znamená, toto je záležitost prováděcího předpisu, který toto může upravit. Proto si vás, milé kolegyně a kolegové, dovoluji požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Nicméně ta důvěra může být právě i pro to emoční zatížení té rodiny narušena. Tedy na závěr, klub KDU-ČSL podpoří tento návrh zákona. A já si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Za druhé budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písm. Další hlasování bude návrh pod písm. Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písm.
To byl návrh procedury. Je nějaký jiný návrh? Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 56, přihlášeno 184 poslanců, pro 167, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. Hlasujeme o legislativně technických úpravách. Hlasování číslo 57, přihlášeno 184 poslanců, pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písm. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru - nepřijal stanovisko.
Děkuji. Zahajuji hlasování.